Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím. Je to Dalším bodem, který otevírám, je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, kterého prosím, aby se ujal slova.
Pokud ano, kde je analýza, která by uvedená čísla potvrzovala? O navýšení tarifu a o tom, jak se k tomu postavil pan ministr Babiš, už tady také mluvil můj předřečník. A tak se lze dobře dopočítat reálnějšího dopadu na státní rozpočet. No ano, určitě většina těch, kteří nás možná sledují, si říkají zlatý voči. To jsou naprosto jednoduché kupecké počty. Tak nevím, proč vaše důvodová zpráva lže. Argument, že primárně si budou policisté vybírat náhradní volno, neobstojí. Protože tak to lze udělat pouze v případě, že existuje někdo, kdo za ně může sloužit. Ale co když je podstav? A my víme, že ten podstav je. Opět kolega mluvil o mém rodném městě, o hlavním městě Praze. Může si někdo, pane ministře, vybírat náhradní volno za přesčas, když není nikdo, kdo by za takového policistu sloužil? A nastane nárok na proplacení přesčasu, který bude v praxi hodně využívaný. Ale ten rozpočet v té důvodové zprávě ty finanční prostředky vůbec nepokrývá. Ale co navrhované příplatky za svátky a dny klidu? Zázrak, nebo nesmysl? Dobře, pokud si policie a další sbory budou další náklady hradit ze svých rozpočtů, nabízí se otázka, jak ty rozpočty byly koncipovány. Zdali s tím skutečně počítaly a jednotlivé bezpečnostní sbory mají i dostatek finančních prostředků pro své příslušníky. Není to jenom zákon, který by se vztahoval pouze na příslušníky Policie České republiky. A teď další, pro mě velmi podstatná věc. Nejvyšší správní soud požaduje odstranit uvedený rozpor mezi jednotlivými dokumenty předkládaného návrhu a uvádí to jako zásadní připomínku. Jak jste se s touto připomínkou Nejvyššího správního soudu, pane ministře, vypořádali? Jako problematickou byl opakovaně shledán způsob aplikace této právní úpravy služebními funkcionáři. Opět cituji z toho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, nevymýšlím si to. Podle Nejvyššího správního soudu jsou zrušení a současně nezrušení předmětné povinnosti jen politické mimikry. I podle argumentace předestřené v důvodové zprávě ji k navrženému řešení vedly spíše důvody politické než právní. - Tohle napsal doslova Nejvyšší správní soud. Vládní návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků je absolutně nesystémový a povede k ještě hlubší destabilizaci policie a dalších sborů. Nejsou uspokojivě vysvětleny ani rozdíly mezi jednotlivými příslušníky různých bezpečnostních sborů. Například hasič, dovolte mi použít slovo mokrý, který jde do zásahu, pracuje 24hodinové směny a má za měsíc odslouženo 240 hodin. Pro srovnání, voják má 40 hodin týdně. A co vězeňská služba a celníci? Ostatní ministři tady bohužel nejsou. Nechali vás v tom, pane ministře Chovanče, samotného. Jestli plánuje něco podobného pro vojáky z povolání? Aby zase tady někdo neříkal a nepodával námitky k Ústavnímu soudu, že zde dochází k jinému posuzování práce lidí, kteří se starají o naši obranu a o bezpečnost. Víte, problematický je i samotný náborový příspěvek - opět o tom hovořil můj předřečník - který má dostat nový příslušník po čtyřech odsloužených letech, kdy slouží na dobu určitou.
Prosím, pan poslanec Ivan Gabal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom na upřesnění panu ministrovi vaším prostřednictvím. Já jsem mluvil o kariérách nových mladých diplomatů. Ale to jsem nechtěl řešit. A když jste zmínil ty Spojené státy, pane ministře, tam se dělají politické nominace za finanční příspěvky na kampaň.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. Nyní pan poslanec Milan Urban a poté pan ministr Martin Stropnický.
Já už to nemůžu vydržet - bavit se na téma, kde může a nemůže být politik. My tady vytváříme vlastně z celé té politické reprezentace, pokud si to neuvědomujete, stádo trochu lidí s nižší inteligencí pravděpodobně, takoví lidé, kdoví jestli umějí číst a psát, protože vlastně nikde nemůžou být. Politik nemůže být nikde. Musíme na to udělat brzdy, zákazy, maximálně jeden za deset let a podobně. To se týká jak tohohle příběhu, tak tisíce dalších příběhů. To tady vlastně říkáte. Já tohle prostě nejsem ochoten připustit. Myslím si, že samozřejmě mohou být na to nějaká kritéria, pohledy, ať se prověří, jestli ten člověk opravdu je zkušeným člověkem, který něco umí. Ale kopnout ho do zadku proto, že je politik, a ještě tady tomu tleskáme... Přátelé, pak se nepokoušejme o to, že tahle Sněmovna někdy získá nějaký respekt.
Děkuji za dodržení časového limitu. Dalšího s faktickou poznámkou tady mám pana ministra Stropnického. Prosím, máte slovo.
Je to jenom otázka míry a nějakého nastavení. To je nepřenosné. Měla by to být kariérní služba. Takové, jak jsou v řadě evropských zemí nastaveny. A to se v těch minulých 25 letech stalo. A je to škoda. A to se asi shodneme na tom, že to je špičkový diplomat. Měl by to být prostě vysoce odborný a politický servis.
Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rámci obecné rozpravy. Neeviduji žádnou takovou žádost. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o případné závěrečné slovo. Po obecné rozpravě? Dobře, v podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci - nejprve pan poslanec Martin Plíšek, připraví se paní poslankyně Chalánková.
Děkuji za pozornost.
Připraví se paní poslankyně Fischerová.
Odůvodnila jsem ho v obecné rozpravě.
Má to hlavně pomáhat v době, kdy je potřeba rychle něco řešit, aby to pro vás bylo flexibilní, pro Ministerstvo zahraničních věcí.
V tuto chvíli neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem. Končím podrobnou rozpravu. A ptám se pana ministra, zda má zájem... Ještě?
Já jsem se právě ještě hlásil do podrobné. Navrhuji zákonnou lhůtu v délce 14 dnů zkrátit na 7 dní.
Ano. Ptám se, zda má ještě pan ministr zájem o závěrečné slovo, případně pan zpravodaj.
Kolegyně, kolegové, jelikož ten další zákon je vlastně z mé dílny, tak jen to vysvětlím. To, co říkal pan kolega Vácha, my jsme detekovali, že právní názor, který je z naší sekce Úřadu vlády, že tato změna není nutná, že je přímo použitelný právní předpis, debatovali jsme o tom s poskytovateli. Je to přání vysokých škol.
Máte slovo.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové.
Nyní do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. První věc je - ten návrh formálně neobsahuje náklady, které se týkají pedagogické činnosti, která souvisí s projekty. Nesporně pokus o to ministerstvo tady byl, ale je jasné, že nejen v tomto funkčním období, ale možná nikdy nebo do dvou let žádné ministerstvo nevznikne. Ten návrh schválila Rada vlády pro vědu a výzkum. Je konformní s Akademií věd, ale mají s ním problémy vysoké školy. Ale podle mého názoru to jsou veřejné peníze, které jsou využívány a měly by být využívány jako investice. Tam ta metrika musí být samozřejmě jiná. Většina patentů, které jsou součástí této metriky, je podávaná v České republice. Je vám jasné, co se s těmi patenty stane a kde budou nějakým způsobem využity. A jestliže to neuděláme teď, když ten zákon č. 130 je otevřen, tak nejbližší příležitost nastane tak za dva roky. Pozměňovací návrhy, které byly odmítnuty Sněmovnou právě proto, že mělo vzniknout nové ministerstvo, jsou připraveny. Jsou už zařazeny jako sněmovní tisky, to znamená, nedojde k žádnému zpoždění. Byly velmi důkladně projednávány ze všech stran.
Než dám slovo dalšímu vystupujícímu, rychle přečtu omluvu. Připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula.
Podle předkladatelů to paralyzuje celý systém financování českého výzkumu a vývoje a ohrožuje čerpání evropských strukturálních fondů. Takže z tohoto důvodu tady ten návrh podporuji. Vláda ve svém stanovisku zaujala nesouhlasné stanovisko. To zdůvodňuje navrhovanou změnou statusu institucionálního příspěvku vysokým školám.
Po zhlédnutí vašeho vystoupení v reportáži jsem se rozhodl vám napsat. Pracuji jako vedoucí posudkový lékař. Souhlasím s vámi, že opatření vedení resortu pouze oddalují kolaps a nejsou žádným řešením. Na kritickou personální situaci lékařské posudkové služby upozorňuji na různých úrovních již delší dobu. Pokouší se hasit dílčím způsobem následky dlouhotrvajících negativních skutečností, které vedou ke zhroucení systému posudkové činnosti. V únoru 2016 jsem zpracoval materiál, který obsahuje analýzu a navrhuje řešení. Základní problém vidím v té skutečnosti, že posudkový lékař - - že posudkový lékař není zdravotnický pracovník, ale státní zaměstnanec ve služebním poměru ve smyslu služebního zákona. Nízká atraktivita našeho oboru je dána třemi faktory. Za prvé platovým ohodnocením. Nevztahují se na nás platové tabulky pro zdravotnické profese, tudíž jde mimo nás i mediální a politická debata o navyšování mezd v oblasti zdravotnictví. Za druhé profesním postavením. A za třetí nepříznivým mediálním obrazem naší činnosti jak v očích laické, tak i v části odborné a bohužel i politické veřejnosti. Zpracoval jsem kritickou analýzu příčin a navrhl jsem kauzální řešení. Ve zkratce. Je to analogie Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Tím bychom se stali zdravotnickými pracovníky v působnosti Ministerstva práce se všemi pozitivními dopady. Bohužel musím konstatovat, že posudkoví lékaři nemají dostatečně autoritativní hlas, který by se stal rovnocenným partnerem při řešení této krize. Bohužel jsem nebyl vyslyšen a ani se mnou o tom nebylo diskutováno. V současné době Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila realizační plán k řešení nepříznivé personální situace lékařské posudkové služby. Dále ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení zveřejnil cestou okresních ředitelů návrh opatření ke snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na ni si chtějí najmout na dohody potřebný počet kontrolorů. Dále jednorázovou masivní kontrolu posuzování dlouhodobé pracovní neschopnosti a na ni si najmou potřebný počet smluvních lékařů. A dále vytvoření standardu na léčbu dlouhodobé pracovní neschopnosti nacházejícího se v určitém období dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nikde jsem nezaznamenal větší diskuzi, eventuálně oponenturu ze strany posudkových lékařů. Na krajských poradách vedoucích posudkových lékařů se prostě pouze opatření sdělila. Neproběhla žádná diskuze s posudkovými lékaři. Ojedinělé hlasy, kterým se podaří vykřiknout, jsou opravdu pouze výkřiky do tmy. Děkuji vám za pozornost.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem tak učinit už minule, ale nedostal jsem se na řadu. Proto využiji svého přednostního práva a navrhnu legislativně technickou úpravu, která je nutná. Je skutečně technická.
Prosím pana poslance Klána.
Děkuji za slovo. Mně to tak přijde. Nicméně ten paragraf 18 jde proti ideji odpolitizování státní správy. To já prostě odmítám. Já prostě tenhle pozměňovací návrh nepodpořím. Děláme v tom akorát chaos, nic jiného.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Proto vítám pozměňovací návrhy, které tam došly, a budu se velmi zajímat o názor zahraničního výboru jako celku.
A teď řádně přihlášená paní poslankyně Jitka Chalánková.
Přihlásím se potom v podrobné rozpravě formálně k pozměňovacímu návrhu 5838, který je nahrazuje. Zde předkládám dva návrhy na dvě změny: Část první. A část druhá. Vyberu část, protože celý text máte vložený do systému: Diplomatická ochrana občanů státu v zahraničí je, anebo by měla být, nedílnou součástí zahraniční služby. Přestože Absence tohoto zákona ztěžuje pomoc státu českým osobám v cizině. Neexistují pravidla, jak o diplomatickou ochranu žádat, kde o ni žádat, za jakých podmínek a kde. Při extrémním výkladu by dokonce bylo možno dospět až k závěru, že diplomatickou ochranu Česká republika poskytnout nesmí, protože k takové činnosti chybí zákonné zmocnění. Návrh zákona o zahraniční službě předložený vládou s diplomatickou ochranou vůbec nepočítá. To není akceptovatelné. Lze to řešit rozsáhlým přepracováním návrhu. Podle návrhu má být zřizování a rušení zastupitelských úřadů plně v kompetenci ministra zahraničních věcí, který by měl pouze povinnost informovat o tom předem vládu. Návrh směřuje k tomu, aby o zřizování a rušení zastupitelských úřadů nerozhodoval jednotlivec, ale vláda jako kolektivní orgán výkonné moci. Současně návrh zavazuje vládu, aby o zřízení nebo zrušení zahraničního úřadu předem informovala zahraniční výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. Děkuji za pozornost.
To byla poslední řádně přihlášená do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.
Já zde nebudu dlouho zdržovat. Mně se jedná jen o ty pozměňovací návrhy. Kam až ta snaha může zajít, nebo v jaké míře. Takže ještě asi tu debatu povedeme a nechám si to od vás vysvětlit. Vím, že pan náměstek vám zpracuje k pozměňovacím návrhům dokonalé stanovisko, a budu se tázat opět na příštím zahraničním výboru.
Děkuji panu poslanci Plzákovi. Máte slovo, pane ministře.
Ujišťuji pana kolegu, že i já pokládám za zásadní věc, aby ten zákon uspěl.
Tento pozměňovací návrh Ministerstvo zdravotnictví podporuje.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí.
Tu bych načetl. Tak jestli můžu, pane předsedo, načíst tu legislativně technickou úpravu, která byla na garančním výboru? Dovolte, abych ještě řekl zdůvodnění. Přerozděluje se vždy až v následujícím měsíci.
Pan poslanec Heger bude dalším vystupujícím. Prosím, máte slovo. Ještě přečtu omluvu pana poslance Farského, který se omlouvá do 13. hodiny.
Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dobré ráno.
Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale znovu prosím Poslaneckou sněmovnu o klid!
Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Zeptám se na závěrečná slova. Závěrečná slova nejsou potřeba.